A nyní máte slovo, pane poslanče.
Děkuji, paní předsedající.
Pěkný dlouhý večer.
Ano. Ještě se někdo hlásí s protinávrhem? Zopakuji pro kolegy, kteří dorazili nyní do sálu, budeme hlasovat tři procedurální návrhy. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Ani tento návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro takový návrh? Kdo je proti? Máme tu další procedurální návrh, který budeme hlasovat. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro takový procedurální návrh? Kdo je proti? Návrh byl zamítnut.
Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Ti zaměstnanci tady už táhnou několikátou noc. Myslím si, že toho mají docela dost, a navrhuji procedurální návrh na přerušení tohoto bodu do osmi hodin ráno.
Není tomu tak. Kdo je proti? Ani tento procedurální návrh nebyl přijat. Ještě načtu omluvy, pardon. To byly omluvy.
A já souhlasím s panem premiérem, který v rozhovoru říkal, že stát nemá data. No tak ta statistika není. Ale stát takovou evidenci nemá bohužel. A teď neříkám, že je to někoho chyba. Takže ten rozpočet je absolutně otevřený. Vláda evidentně bojovat s inflací nechce. Vláda stále lže o tom, že my jsme způsobili inflaci, to ti novináři stále papouškují. A pokud by vláda chtěla, tak si to krásně zařídí. Ano, pamatujeme si kdysi články, že ČEZ vždycky řídil celou Poslaneckou sněmovnu a všechny strany. Mě jenom fascinuje, že jak jste skočili s těmi výdaji na tu obranu. Já chápu, že paní Černochová asi když promluví na vládě, tak všichni jsou v pozoru, ale meziročně že navýšila o 40 miliard, tak já jsem zvědav na to, jak to vlastně všechno utratí. Dalším problémem je plně nekrytý rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury, který má nyní získat potřebných 30 miliard vydáním dluhopisů. No a pokud vláda nemá peníze, tak já jenom znovu doporučuju vládě, aby taky zkusila udělat nějaký PPP projekt, jak to udělal Karel Havlíček. Ta dálnice na Strakonicku. Klidně můžete udělat Hradec-Olomouc nebo Praha-Tábor, to jsou všechno projekty, které by mohly být financovány z PPP, to znamená, postaví to soukromá firma, stát si to pronajme. Takže ten rozpočet se bude měnit a určitě pan ministr Stanjura to ví. Neexistuje to, že by - a pokud to tak je, nechť to ukáže. Je to vyloučeno, aby někdo predikoval na deset let dopředu, jaké budou odvody sociálního pojištění. Tato vláda si dokonce dává ambice, že do konce roku udělá důchodovou reformu. No já jsem měl taky takové ambice, ale pochopil jsem, že zkrátka to nenastane. Měli jsme důchodovou komisi, tam byla paní Nerudová, paní Maláčová, dvakrát jsme to řešili na koaliční radě. Takže pane Jurečko, prosím vás, předložte nám na deset let celkové zatížení pro státní rozpočet povinných výdajů. Vy vůbec příjmy neřešíte. A vzdáváte se těch příjmů. Já chci jenom vědět, kolik to stálo, které peníze jste dostali a proč to ještě nezkusíte. Vždyť to je legitimní. Já to fakt nechápu. K té inflaci. Vždyť to tam máte napsané. Tento růst byl významně ovlivněn ukončením úsporného tarifu pro domácnosti ve formě příspěvku na energie. Pamatujete, jak jste slibovali 15 000 každé domácnosti? Vždyť vy jste ho ukončili, tak neříkejte, že jste nevěděli, že vám to skočí. Ale samozřejmě že pan ministr je šikovný ministr financí a on má v rozpočtu peníze na kompenzace za ty šíleně vysoké stropy. Tak mě by strašně zajímal ten detail, kdo to vlastně dostal a jak to je, protože se mi to zdá být strašně vysoké. Tam chodí tolik expertů, teoretiků. A to se samozřejmě i změnilo s politikou České národní banky, která je šílená. Ta média stále lžou, že Babiš prosazoval Michla. Já říkám, že Česká národní banka zničila, ti teoretici, co tam sedí, zničila hypoteční trh, poškodila mladé domácnosti, poškodí - oni chtějí, aby zkrátka tady všechno zkrachovalo, aby nikdo nic nekupoval, a to je ten jejich boj s inflací. Ropný kartel - vždyť se vám smějou ti šejkové. A co ještě - lipská burza? Emisní povolenky? Pan premiér říkal, že to zařídí. Já jsem se snažil. Proti komu vy chcete bojovat? Jak chcete bojovat? Akorát dáváte velké zisky komerčním bankám. No to je super, dát ty prachy. Mají přebytek. Samozřejmě tady není žádný kapitálový trh, 90 % firmy se financují z Komerční banky a díky bohu, díky za to. Logicky. Česká národní banka říká, nechceme euro. A co dělají? Nezávislá Česká národní banka. Lidi mají pocit, že - ale my žijeme v korunové zóně. A co ti exportéři? A co ty české firmy, které nevyvážejí a nemají euro, úvěry a kupují českou surovinu a prodávají na českém trhu? A ti konkurenti sem přijdou a se silnou českou korunou půjdou proti nim. Kdo to někdy spočítá?
Děkuji, pane poslanče. A nyní pan ministr Rakušan s faktickou, poté paní poslankyně Maříková. Prosím, pane ministře, máte slovo.
Já vám chci říct jednu věc, paní kolegyně, já jsem pyšný na to, jak obyvatelé České republiky dokázali v těžkých silách pomoci. Já jsem pyšný na to, že Česká republika uměla dokázat, kam hodnotově patří. Já jsem pyšný na to, že lidé otevřeli svoje domovy, svoje byty, svoje domy a byli schopni tady pomoci lidem, kteří byli stiženi válkou. Nevím, jestli jste se někdy byla podívat, prostřednictvím paní místopředsedkyně, na krajském asistenčním centru pomoci Ukrajině. Já jsem objel všechna, která v republice máme. Viděl jsem snahu českých lidí pomoci a ta snaha pomoci nebyla rozhodně na úkor českých občanů. A vzpomeňte si, co jste tady říkali někdy loni na jaře. Rozšíří se choroby, zkrachuje zdravotní systém, nezvládne to školský systém, budou tady stanová městečka, zdvihne se vlivem toho kriminalita, zhorší se bezpečnostní situace v České republice... Přestaňte strašit. Přestaňte strašit tím, že dojde plyn. Přestaňte strašit tím, že Ukrajinci tady budou žít na úkor českých lidí! Není to pravda.
A nyní paní poslankyně Karla Maříková a připraví se pan poslanec Aleš Juchelka. Prosím. Děkuji za dodržení času. Prosím, vaše dvě minuty.
Já děkuji moc. Já budu jenom velmi stručný, já se to pokusím uvést zase zpátky do reálu. My jsme před několika týdny tady schvalovali zákon, který se jmenuje lex Ukrajina 5, a my jsme i na výboru pro sociální politiku i s panem ministrem Jurečkou a dalšími řešili to, jakým způsobem můžeme kontrolovat majetek těch Ukrajinců. A nakonec jsme se shodli na tom i v pozměňovacím návrhu, že de facto ten majetek odtamtud vypadne pryč z jednoho prostého důvodu. Když utíkáte před válkou, necháváte tam dům, dneska ho máte, zítra ho nemáte, kdo ho bude nějakým způsobem oceňovat, nemáte třeba výpis z katastru, myslím, že to je úplný nesmysl. Nicméně jsem dneska požádal pana předsedu výboru pro sociální politiku Kaňkovského, aby zařadil na příští výbor bod, který se týká aktuální situace na úřadech práce, poněvadž samozřejmě budeme chtít řešit, bych řekl, až skandální odvolání pana generálního ředitele Úřadu práce Najmona a taktéž novou zprávu, která se týká toho, že na dávkách lidé rozkradli miliony korun, systém na jejich přidělování selhal, což opakovaně tvrdil náměstek nebo vrchní ředitel pana ministra Trpkoš, že ty digitalizace na Úřadu práce fungují bezvadně, skvěle, fantasticky, že jsou bezpečné a že ty výplaty všech těch humanitárních dávek a solidárních příspěvků jsou v pořádku. Tak na to se budeme ptát na dalším výboru pro sociální politiku.
Děkuji každému, kdo dodrží čas. A nyní pan poslanec Jaroslav Foldyna, poté se připraví pan poslanec Jiří Mašek.
Já se budu snažit dodržet ten čas. Vy jste měli název pro ty dělníky, kteří tady z Ukrajiny dřeli jako blbci celý roky, jenom úkáčka. To jste si nikdo nevzpomněli na žádný děti! Tady ve Sněmovně. V té době, kdy jste vy měli dbát na to, aby byly dodržovány minské dohody, tak vy jste se otočili zády k celému problému! Dneska se v té Americe smějou, až se za břicho popadají. Vy nám tady argumentujete nějakými tanky. No, za to si ten český důchodce k večeři nekoupí, že nám milostivě dodají Němci tanky. Leopardy. To si z nás děláte legraci nebo co?
Prosím snížit hlasovou intenzitu. Poprosím nyní pana poslance Jiřího Maška, poté pan poslanec Radek Koten. Děkuji pěkně za dodržení času.
Takže bylo by dobré, kdybyste zveřejnili, jak to vlastně je, protože my čteme - Blesk zveřejnil, že pomoc ve zbraních byla 55 miliard. Paní Černochová tvrdí 10 miliard. Tak kdo se má v tom vyznat prosím vás? Já bych se, pane ministře, chtěl zeptat, mohl byste mi to vysvětlit? Já tomu nerozumím. Můžete se potom vyjádřit, když mě necháte mluvit. Nevím, jestli jste to četl. A jak jste na to přišel? Vy normálně si vymýšlíte. Absolutní génius. A pokud je to pravda, tak to ukažte. Žádný nemáte! Žádný nemáte, normálně si vymýšlíte. No samozřejmě že jsou peníze. Vždyť Evropská unie je byznys! Tvrdý byznys, něco za něco! Mimochodem i to Maďarsko nakonec, které nebylo demokratické, i tomu v rámci předsednictví se daly ty peníze - a to je dobře. Vážení důchodci, je to normálně výmysl. A pokud ne, tak já se vám tady omluvím. A ještě ta sprosťárna - mluvit o hospodářských škodách. Vždyť jste nevyřídili vůbec nic. A nějaké tanky, prosím vás, mě tanky vůbec nezajímají... Já jsem mluvil o míru a normálně, tady vám přečtu, teď odbočím od těch peněz, co říká pan Řehka. Všechno propaganda. Takže co říká pan Řehka? Dlouho jsme žili ve falešném pocitu, že se nás válka netýká. Společnost si zvykla, že platí profesionální armádu. Ano, my jsme to podporovali. A pan Řehka dal rozhovor paní Witowské, to byla ta nezávislá novinářka z ČT, která nakonec nebyla až tak nezávislá, když byla v týmu pana příštího prezidenta. Podle něj by v případě vypuknutí válečného konfliktu mezi NATO a Ruskem neměli Češi spoléhat na to, že je pozice v centru Evropy ochrání. No prosím. Pokud dojde na ozbrojený konflikt s Ruskem, Česko nesmí počítat, že se ho válka nedotkne, říká Řehka v spotlightu. A podle něj si Češi často neuvědomují, že v případě vypuknutí války by byly cíle v našem teritoriu, říká. Dá se čekat, že by tady klidně lítaly i nějaké rakety... Skandál!
Poprosím o trošku snížení hlasitosti.
Jo, ukliďte ho, paní místopředsedkyně, konečně. Už to není možné. My jsme armádu podporovali. Ano, v rámci prezidentské kampaně všichni, provládní média říkala, co by se stalo, když NATO napadne Polsko. Ano, to si pamatujete všichni. Já jsem mluvil o míru a tady tenhle člověk, vždyť dnes si to říká na Generálním štábu. Já nechápu. Vraťme se k těm penězům, panu ministru Jurečkovi, který si normálně vymýšlí. To je dobře, ta analýza od paní Malé je skvělá. A každý ví, že je to protiústavní. Akorát tedy tady pan právník z ODS už zná obsazení Ústavního soudu, takže už je to v cajku. Včera nám to oznámil, je to jasné, Ústavní soud, Rychetský a spol. rozhodnou. Když se chcete s námi bavit, no tak se bavte. Ale vy nejste schopni se bavit, protože vy nejste schopni dát ta čísla. Dejte na stůl, sami jste publikovali, kolik jste utratili na Ukrajinu, abychom konečně věděli. A já s tím problém nemám. Tady pan Rakušan plamenně mluvil o pomoci. Byl jsem v Domu Dobra, organizovali jsme plavbu na Vltavě pro české samoživitelky a ukrajinské. Ano, i Ukrajinci bydleli na Čapím hnízdě, všechno jsme dělali! Ale to není téma, ano, já si to uvědomuji. Ale tak samozřejmě, já to nekritizuji, určitě to dají do pořádku.
Já se snažím, pane předsedo, vám zajistit vhodné prostředí, abyste mohl mluvit a v Poslanecké sněmovně aby byl klid. Já vás požádám, kolegové a kolegyně, abyste dobře poslouchali. Předsedkyně Poslanecké sněmovny svolává velké grémium za účasti předsedů poslaneckých klubů a předsedů politických stran a hnutí v místnosti, kde se standardně setkává grémium.
Ve staré verzi byl i závazek zavádění daňové brzdy, která měla stanovit strop na daňová břemena. Ano, ODS vždycky zvyšovala daně a neměla ráda důchodce. Vláda tím rezignuje na nějaký dlouhodobější kontrolní mechanismus. Otázka je proč? Jestli to nepovažuje za potřebné, nebo jestli ví, že v tomto volebním období budou jiné priority, řekl Sobíšek. Nevidíme, jak reálně prosadit tento záměr formou Ústavního zákona, dodal. Vláda v kapitole věnované veřejným financím také nově uvádí, že ve spolupráci s NERVem a Národní rozpočtovou radou připraví úpravy obou stran rozpočtu s cílem vrátit se k dlouhodobě udržitelným veřejným financím. No super. Tak my jsme navrhovali, aby ty dávky se vrátily tam, kde byly: Na obce. Jak tam ten úřad práce, nevím, kde je tam nejbližší, může dohlédnout? Takže ty úřady práce, a já jsem se tomu věnoval, by měly fungovat jak? Pokud nenastoupil, tak nemůže dostat žádnou dávku přece. Tady byla řeč o Ukrajincích. Samozřejmě sem nalezli přes Polsko, kde to dávají, to povolení, někde na okresních úřadech nebo kde. A ty agentury do toho a tak dále. Takže to jsou všechno věci. My jsme měli 15 bodů boje proti chudobě a pravda je, že ne všechny jsme splnili, protože zkrátka náš koaliční partner nechtěl. Ale možná tato vláda přijde s nějakým návrhem, který my můžeme...